Nesměli být pohřbeni a urny s jejich popelem byly v roce 1961 zničeny. Jeho sestra Zdena Mašínová byla odsouzena v samostatném procesu na 25 let žaláře. V roce 1991 byl povýšen na plukovníka in memoriam. V roce 1998 byla na budově Generálního štábu armády České republiky na Vítězném náměstí v Praze odhalena pamětní deska vojákům z povolání, kteří byli po únoru 1948 popraveni. Narodil se 26. dubna 1921 v Pivíně u Olomouce v rodině drobných rolníků. Opakovaně se po nacistické okupaci neúspěšně pokusil odejít do zahraničí, aby se připojil k československým jednotkám v zahraničí. V roce 1940 byl zadržen při pokusu o přechod do Švýcarska. V roce 1946 se oženil s Ludmilou Mašínovou, která byla adoptovanou dcerou příbuzných Josefa Mašína. V roce 1950 bylo Švédům hospodářství v Lošanech zabaveno a o dva roky později se museli vystěhovat. Václav Švéda pracoval do roku 1953 v různých podřadných zaměstnáních, mimo jiné na dole Kaňk u Kutné Hory. Cestou do Západního Berlína byl u obce Waldow postřelen a nemohl pokračovat s ostatními. Poté byl zatčen příslušníky Lidové policie NDR. Postiženi byli také příbuzní Václava Švédy. Po roce 1989 byli všichni postupně rehabilitováni. Za války jeho otec pomáhal Zdeně Mašínové po zatčení jejího manžela. V roce 1948 byl přijat na Vyšší průmyslovou školu v Mladé Boleslavi. Po účasti na pokusu o krádež motoru z vraku auta odstaveného na školním dvoře byl vyloučen ze všech škol. V srpnu 1952 poskytl informace pro přepadení vozu s výplatami pro zaměstnance Kovolisu. Společně s bratry Mašínovými, Milanem Paumerem a Václavem Švédou odešel na podzim 1953 do zahraničí.
Nejprve s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Jiří Valenta, poté pan poslanec Leo Luzar. Prosím, máte slovo.
Dovolte mi, dámy a pánové, trošku odlišný pohled od kolegy Žáčka. V rámci své kriminální činnosti přepadali a loupili hlavně zbraně a peníze s cílem vytvořit si podmínky pro pozdější útěk na Západ. Skupina přepadla tehdejší služebnu Sboru národní bezpečnosti. Bratři měli dva plány, nakonec byl zvolen ten Josefův, a to příslušníka zlikvidovat železnou tyčí. Tlustou železnou tyčí udeřil Kašíka Ctirad. Mašín, Paumer a Janata se 28. září 1951 rozhodli opatřit další zbraně a přepadli další služebnu SNB v Čelákovicích. Čelákovského příslušníka Jaroslava Honzátka, který toho dne zastupoval za kolegu, vylákali ze služebny pod záminkou dopravní nehody. Příslušníka poté odzbrojili, svázali a vrátili se s ním na služebnu.
Josefa Rošického, pokladníka firmy Kovolis v Třemošnici, Mašínové zavraždili v srpnu 1952 kvůli penězům potřebným k útěku. A jak oba bratři, tak další člen odbojové skupiny Milan Pauer, stále tvrdí, že zavražděným pokladníkem byl milicionář a komunista. Pan Rošický byl ozbrojený milicionář. "Jako milicionář složil přísahu straně, za kterou byl ochoten položit život," zopakoval před několika dny Josef Mašín. Reportér Týdne, který na místě události hovořil s pamětníky, ovšem zjistil, že toto tvrzení je daleko od pravdy.
A než se ho podaří standardně pojistit, tak je určitá perioda, ve které to dítě nemusí být pojištěno. To se cyklicky děje. Jsou to dva problémy, které spolu nesouvisí. Tady to je jedna věc.
Děkuji, pane poslanče. Já jsem ani nestačil zapnout čas, ale vy jste to zvládl výborně v limitu, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Zůstal tu nějaký mobil. Á, děkuji.
Tak já vám samozřejmě pustím limit znovu, pane poslanče.
Bavíme se o cizincích, bavíme se ale o cizincích mimo Evropskou unii. Evropská unie je v tomto pohledu mimo. Tito cizinci sem nepřicházejí jenom tak, že si ten cizinec řekne: Já chci být v České republice, a zmizí tady. Ti cizinci sem přijíždějí hlavně pracovat. A vy říkáte, jak budou platit pojištění? Neznají systém práva v České republice. Když bude jedna pojišťovna, ten zaměstnavatel, který využívá tu jejich otrockou práci, bude moc dobře vědět a už se nebude moci vymlouvat a bude muset je povinně pojistit. A tím se vyhneme těmto problémům v rámci pojištění. Neustále zapomínáme, že se bavíme o lidech, kteří tady hlavně přišli za prací, jsou to občané druhé kategorie, bez diskuse. Nepatří do kategorie evropských občanů a mají nějaké povinnosti, ale bohužel taky naši zaměstnavatelé je mnohdy zneužívají a využívají, a toto jsou důsledky.
Nyní do rozpravy pan poslanec Kováčik.
KSČM vždycky podporovala a usilovala o zefektivnění způsobu zdravotního pojištění, zefektivnění celého systému, proto ostatně také navrhovala ono slučování pojišťoven, které bylo součástí našich podmínek tolerance vlády Andreje Babiše. Adámkové vede podle našeho názoru velmi správným směrem.
Máte slovo.
Alzheimer je strašná choroba.
Poprosím pana zpravodaje, aby nás provedl hlasovací procedurou. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Řádu bílého lva Vladimíru Remkovi ve vojenské skupině, poté v medailích
Návrh byl přijat. Poprosím pana zpravodaje, aby nás provedl hlasováním, a poprosím o klid v jednacím sále, ať víme, o čem hlasujeme.
Jako první je tam na řadě udělení armádnímu generálovi Ludvíku Svobodovi ve vojenské skupině, in memoriam.
Návrh nebyl přijat.
Jako druhý je navržen plukovník Jaroslav Hofrichter ve vojenské skupině, také in memoriam.
Hlasování pořadové číslo 294, přihlášeno je 150 poslanců, pro 142, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.
Já jsem si uvědomil, že nečtu, kdo navrhoval a kdo si osvojil. Jako třetí návrh je plukovník Jan Horal, MBE, je to v občanské skupině, in memoriam. Navrhovatel je občan Jiří Kopal. Navrhovatel Vojtěch Pikal, osvojili si Vojtěch Pikal, Věra Kovářová, Jan Čižinský, Dominik Feri a Pavel Žáček.
Další návrh.
Děkuji. Další je návrh na vyznamenání Františka Pecháčka v občanské skupině, in memoriam. I s manželkou byl popraven v Mauthausenu. Navrhovatelem je Jan Řehounek, osvojil si také Pavel Žáček.
Návrh byl přijat.
Dalším návrhem je George Islay MacNeill Robertson, Baron Robertson of Port Ellen.
Proč je neřeší nějak inteligentně, systémově, správně?
Jenom chci pro upřesnění říci, že se jedná o děti lidí s dlouhodobým pobytem. Na tyto pozměňovací návrhy přišla podpora od pana profesora Václava Hořejšího. Já tady přečtu několik vět, budu velmi krátký. Určitě si všichni vzpomenete na pana profesora Hořejšího - v koronaviru, v koronakrizi byl velmi vidět a jeho rady byly velmi cenné. "Toto téma sleduji již několik let, neboť jsem v roce 2014 jako ředitel ústavu pomáhal řešit velmi smutný případ manželů Eppových. Jednalo se o australské občany, kteří byli v té době již tři roky zaměstnáni v Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky. Prosím, zkuste se zamyslet nad tím, jestli je potřeba zpřísňovat a komplikovat život partnerům našich lidí jenom proto, že to právo Evropské unie umožňuje.
Zdravotní pojištění a zdravotní pojištění cizinců je bezesporu problémem a já musím říct, že jsem se v té diskusi lehce ztratil. Ale prostě není pravda, že by to pojištění nebylo dražší, prostě bude dražší! Druhá věc. Z mého pohledu to neřeší tu zásadní záležitost, a to je ta, že tady prostě je suma cizinců. Každý rok je několik cizinců. Tím pádem musela být léčena. Její léčba stojí řádově přes milion korun, blíží se dvěma milionům. Pořád to vychází z toho, že ten cizinec musí být pojištěn. To znamená, můj dotaz na ministra zdravotnictví, na ministra vnitra, připravovali ten zákon, eventuálně na předkladatele toho pozměňováku: Jak tedy chcete zajistit pomocí tohoto zákona nebo pozměňováku, aby všichni cizinci na území České republiky měli pojištění? Lhostejno, zda státní, nebo soukromé. To je podle mě klíčový problém. Zase je to na tom zdravotnickém zařízení, které prostě toto musí hradit, a jde mu to do nákladů. Prostě není možné, aby se stát zbavoval odpovědnosti a házel to na zdravotnická zařízení, ať už státní, nebo soukromá, a ta to musela soudně vymáhat v podstatě s nulovým efektem. V loňském roce úspěšně nevymohli ani halíř! To nejsou kusy žalob, několik tisíc žalob, ty částky nejsou vysoké, ale v některých případech ty částky dosahují i miliony. A nezlobte se, tento pozměňovací návrh, ale ani tento zákon to neřeší.
Proč nemohli přiletět ani do Spolkové republiky Německo?
Děkuji.
Děkuji za slovo. Vystoupení tří komunistických poslanců předcházelo mé faktické poznámce. Podtrhují jednu známou pravdu - bolševici se nikdy nezmění.
Máte slovo, pane poslanče. Od 13.10 do 16 pan poslanec Ondřej Profant ze zdravotních důvodů se omlouvá z dnešního jednání. Já jsem řekl něco jiného? Tak se omlouvám já. Pan poslanec Radek Zlesák, omlouvám se panu poslanci. Pan poslanec Špičák mění svou původní omluvu a omlouvá se od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů a pan předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček se omlouvá od 16 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů. Nyní je na řadě v rozpravě pan poslanec Pavel Růžička, připraví se paní poslankyně Jarošová. Prosím, máte slovo.
Děkuji. Na Ministerstvu vnitra je zaměstnaná od roku 1999, v červnu roku 2004 byla ministrem vnitra jmenována do funkce vedoucí oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra. Hlavně je pak třeba vyzdvihnout její úsilí, odbornost, koncepčnost, pokud jde o implementaci neslavné evropské směrnice o zbraních.
Děkuji, pane poslanče. Paní poslankyně Monika Jarošová je nyní na řadě, připraví se pan poslanec Řehounek.
Dobré odpoledne, vážené dámy a pánové. Vladimír Remek je do dnešní doby jediným Čechem, který tuto neobvyklou zkušenost má. Ve funkci kosmonauta-výzkumníka strávil mimo Zemi necelých osm dní. Tato událost měla a má dosud pro naši zemi veliký význam. Vladimír Remek se totiž stal prvním kosmonautem z jiného státu než z tehdejšího Sovětského Svazu a Spojených států amerických. Evropskou kosmickou agenturou je označován za prvního Evropana ve vesmíru. Díky letu Vladimíra Remka se tedy Československo stalo třetí zemí, jejíž občan podnikl cestu do kosmu. Mimořádný úspěch v oblasti vědy a techniky i přínos k proslavení naší vlasti ve světě se odrazil v obrovské popularitě Václava Remka. O významu vesmírné mise i osobnosti samotného kosmonauta svědčí též ocenění z nedávné doby. Jako voják sloužil Vladimír Remek státu tři desítky let. Postupně prošel funkcemi od stíhacího pilota až po zástupce velitele letecké divize. V letech 2004 až 2013 zastupoval Českou republiku v Evropském parlamentu, kde patřil mezi známé a aktivní poslance. Jeho činnost se projevila například při vývoji evropského globálního navigačního družicového systému Galileo. Následující čtyři roky stál v čele českého velvyslanectví v Rusku. Svým historickým počinem i současným působením přispívá k rozvoji vědy a techniky a k proslavení naší země v zahraničí. Ráda bych požádala prezidenta republiky, aby tento řád Vladimíru Remkovi propůjčil.
Děkuji paní poslankyni. Nyní v obecné rozpravě vystoupí pan poslanec Jan Řehounek, připraví se pan poslanec Milan Pour.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi krátce okomentovat tři své návrhy. Prvním navrženým na Řád bílého lva je pan František Pecháček. Po první světové válce, kterou prožil na italské frontě, vstoupil do československé armády a vedl školu pro výcvik tělesné zdatnosti armády. Stal se rovněž členem gymnastického závodního družstva Československé obce sokolské, s ním získal v roce 1922 dokonce titul mistra světa. Pro olympijské hry v Berlíně 1936 připravil skladbu Sokolská brannost, která symbolizovala zásadní význam Sokola v branném systému Československé republiky.
Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Děkuji. Dalším návrhem je Josef Fikr v občanské skupině, in memoriam. Navrhovatelem je pan poslanec Válek.
Hlasování pořadové číslo 300, přihlášeno 154 poslanců, pro 148, proti nikdo. Návrh byl přijat.
Přežil do konce války.
Zahájil jsem hlasování. Návrh byl přijat.
Pak je zde návrh na propůjčení, protože se jedná o žijící osobu, která je občanem České republiky, a to pana Vladimíra Remka, ve vojenské skupině.
Návrh byl přijat. Další návrh, prosím.
Děkuji. Navrhovatelem je pan poslanec Černohorský, osvojila si to i paní poslankyně Kovářová a pan poslanec Čižinský.
Hlasování pořadové číslo 303, přihlášeno 154 poslanců, pro 145, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.
Navrhuje paní poslankyně Richterová.
Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 304, přihlášeno 153 poslanců, pro 61, proti nebyl nikdo. Návrh byl zamítnut. Hlasování pořadové číslo 305, přihlášeno 152 poslanců, pro 145, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.
Děkuji.
Kdo je proti? Návrh byl přijat. Další návrh.
Děkuji. Jedná se o legionáře, praporečníka roty Nazdar.
Návrh byl přijat. Další návrh.
Děkuji. Navrhovatelem je pan předseda Vondráček.
Návrh byl přijat. Další návrh.
Děkuji. Teď jsou tu návrhy pana poslance Žáčka ze skupiny bratří Mašínů.
Návrh byl zamítnut. Další návrh.
Děkuji. Další je také člen skupiny bratří Mašínů Ctirad Mašín, in memoriam.
Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro?
A já zde již nevidím další přihlášky v rozpravě, takže pokud se již nikdo další nehlásí, tak končím obecnou rozpravu. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova? Svolám kolegy do sálu, protože nyní budeme hlasovat. Návrhy na vrácení či zamítnutí nezazněly, takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o garančním výboru. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro to, aby byl návrh přikázán k projednání zemědělskému výboru jako garančnímu? Kdo je proti? Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Kdo je proti? Konstatuji, že tedy návrh na zkrácení lhůty na projednání byl schválen. Tím jsou veškeré náležitosti tohoto tisku v tomto čtení vyčerpány, takže já končím tento bod.